My jsme se o tom dnes radili. Návrh je takový. Došlo k pochybení. Byl tam nominován chybou, na klubu si to kolegové neuvědomili. Vážení kolegové a kolegyně, nejprve návrhy na ustavení a obsazení petičního výboru.
Kdo je proti?
Dále hlasujeme o ustavení kontrolního výboru v počtu 15 členů.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Další v pořadí je výbor organizační, počet 18 členů.
Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I volební výbor jsme ustavili. Zahájím hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Já podporuji jeho návrh a doporučuji všem poslancům, aby jeho návrh podpořili.
Děkuji. Pan poslanec Kováčik, prosím, máte slovo,
Děkuji za slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Jenom v tom srovnání, co teď se navrhuje a jaká byla skutečná praxe.
Děkuji.
Děkuji za slovo. Ony časy se mění.
Prosím pana poslance a předsedu klubu KSČM Pavla Kováčika.
Tudíž vláda je kontrolována Poslaneckou sněmovnou. To je pouze formální věc. Podle mého soudu, a když koukám po zahraničních parlamentech, tam si vláda jinak považuje své sněmovny. Tam se vláda bojí té sněmovny - co kdyby se stalo, že se znelíbí vláda sněmovně a bude odvolána.
Pane poslanče, prosím.
Pan poslanec Polčák navrhl změnit text jednoho ze starých usnesení. Pan předseda klubu TOP 09 zmínil, že bychom to staré usnesení zrušili, a celkově mám dojem, že hlasujeme o tom, abychom potvrdili platnost starých usnesení. Buď můžeme potvrzovat jejich platnost, nebo je selektivně vyhodit, anebo zde může zaznít návrh na to, aby se přijalo úplně jiné usnesení.
Pan poslanec Polčák.
Já chci pouze opakovat, nikoli ani upřesnit, to, co jsem navrhl. Já znovu zopakuji, abyste si to případně byli schopni všichni nalézt.
Děkuji.
Už to vysvětlovat nebudu. Podle mého názoru to je věc úrovně respektu, autority Poslanecké sněmovny jako takové. Vláda odvozuje svoji legitimitu od důvěry Poslanecké sněmovny, nikoli naopak.
Prosím tedy, abyste si je v tom případě škrtli. Mám zde přihlášku pana předsedy poslaneckého klubu ODS pana Zbyňka Stanjury.
Hezké dopoledne, vážený pane předsedo, vážená vládo, kolegyně, kolegové. Včera ministr v demisi, vlády, která je v demisi, vlády, která nemá důvěru, rozhodl o tom, že máme dva policejní prezidenty v České republice.
Děkuji. To byl pan předsedy klubu ODS. Ptám se, kdo souhlasí, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?
Děkuji, přeji krásné středeční dopoledne. Dále také rád připomenu, že jsme rozhodli, Poslanecká sněmovna rozhodla, že v tomto volebním období budou zvoleni čtyři místopředsedové sněmovny a že minulý týden 27. listopadu jsme zatím zvolili tří místopředsedy. Informuji vás o tom, že poslaneckými kluby byli navrženi tito kandidáti - a čtu je v abecedním pořadí: pan poslanec Petr Gazdík za TOP 09 a Starostové, dále pan poslanec Tomio Okamura za hnutí Úsvit. V tomto abecedním pořadí jsou rovněž kandidáti uvedeni na hlasovacím lístku, který si dnes vyzvednete. Nesouhlas vyjádříte přeškrtnutím pořadového čísla před jménem toho druhého nominovaného poslance. Pochopitelně je teoreticky možná i ta volba, že se nerozhodnete ani pro jednoho, v tom případě byste museli udělat dva křížky, a vždy na ta čísla. Na to vás chci upozornit. Do druhého kola postupují nezvolení kandidáti z kola prvního, tedy oba dva jmenovaní. Zvolen bude ten kandidát, který získal nadpoloviční většinu přítomných poslanců. Nyní vás, pane předsedo, prosím, abyste otevřel rozpravu k navrženým kandidátům.
Rozpravu otevírám, zeptám se, zda se do ní někdo hlásí.
Budeme spěchat. Na lístcích budou pouze dvě jména, takže za komisi mohu garantovat, že budeme sčítat rychle.
Ještě jednou prosím, abychom výsledky vyslechli v důstojné atmosféře.
Pane předsedající, děkuji. Pro poslance Petra Gazdíka bylo odevzdáno 74 hlasů, pro poslance Tomia Okamuru bylo odevzdáno 67 hlasů.
Já jsem byl informován, že volební komise je víceméně připravena. Současně jsem registroval dvě přihlášky s přednostním právem. První - zeptám se ještě jinak. V tom případě vás prosím, abyste šel první, protože pan předseda Kalousek mě požádal o vystoupení před volbou. Tak se, pánové, nějak dohodněte. Výborně.
Je to prostě politická většinová dohoda, kterou respektujeme. Není také pochyb o tom, že kandidát, kterého navrhujeme, je zkušený proceduralista Poslanecké sněmovny. Tři roky úspěšně vedl poslanecký klub, zná nejenom jednací řád, ale i procesy a mechanismy, a Petru Gazdíkovi také nelze upřít, že je schopen zformulovat větu, která je vystavěna nejenom gramaticky správně, ale dokonce dává i smysl, začíná a končí. Znovu opakuji: Zahajujeme svoji práci. Prosím, nekažme to na samém začátku.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, já jsem zde už na minulé schůzi vystupoval na podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury a myslím si, že to hlavní jsem v tom svém projevu už řekl. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás všechny požádal ještě jednou o podporu kandidáta hnutí Úsvit Tomia Okamury.
Nyní má slovo předseda klubu ČSSD pan poslanec Sklenák.
Teď už dobré odpoledne vám přeji, dámy a pánové. Vydali jsme 190 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo opět 190 platných i neplatných hlasovacích lístků, takže neodevzdaných hlasovacích lístků bylo nula. Ani jeden z kandidátů nedosáhl potřebného nadpolovičního počtu. Takže bohužel musím konstatovat, že jsme nebyli úspěšní a ve druhém kole opět nebyl ani jeden z kandidátů zvolen. Teď tady mám dotazy, jak to bude probíhat dál. To znamená, proběhne třetí volba po dohodě grémia a předsedů politických klubů. Takže díky.
Ano. Také děkuji. Registruji přednostní právo pana předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska. Já samozřejmě vyhovím této žádosti, nicméně se budeme muset vypořádat také s otázkou, jak naložit s obědovou pauzou.
Rád bych pouze avizoval, že se pravděpodobně nebudeme muset vypořádat pouze s obědovou pauzou, ale i s dohodou z dnešního ranního grémia.
Tomu rozumím, nicméně to není úplně v mé kompetenci. Já jsem tady od toho, abych stanovil, kdy budeme pokračovat. Takže budeme pokračovat ve 14 hodin.
Volební komise je více než stoprocentně připravena, takže se můžeme pustit do druhého kola. Potřebujeme dalších 15 minut na sečtení, takže ve 12.15 jsme schopni oznámit výsledek.
Myslím, že nám nic nebrání v tom, abychom schůzi opět přerušili, a v 11.45 začne druhé kolo druhé volby.
Ale to můžete udělat teď při tom projednávání, to nemůžete udělat během roku. A cokoliv jiného řeknete, tak je pouze zástupný problém, pokrytectví a faleš. Krátké vyjádření k tomu, co říkal můj vzácný kolega pan Mládek. Já také mluvím, a protože jsme stejně staří a děláme myslím kolem veřejných rozpočtů zhruba stejnou dobu, tak stejně dlouhou dobu jako on hovořím každoročně s lidmi z ratingových agentur. Schvalovali bychom rozpočet ještě do konce ledna. A dovolím si říct, že by z ratingových agentur na informaci, že z hlediska technologických lhůt bude schválen rozpočet v druhé polovině ledna, nikdo z ratingových agentur nehnul ani brvou. Vy jste totiž připraveni schválit rozpočet, který tento trend změní, a jste připraveni schválit rozpočet a dovolit vládě, aby utratila víc, než by odpovídalo tomuto trendu. Minulá vláda snižovala deficity veřejných rozpočtů z roku na rok. A není to, pane poslanče Mládku prostřednictvím pana předsedajícího, není to Kalouskův a Fischerův rozpočet. Kalousek navrhoval do vlády, a ta vláda to schválila, rozpočet na výdajích o 24 miliard, což je z hlediska objemu fakultativních výdajů poměrně významná částka, rozpočet o 24 miliard úspornější, rozpočet na příjmech výrazně reálnější, než jak pak vláda schválila a sem předložila.
Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Přece vláda a v zásadě vznikající koalice bude jedno a totéž, a bude-li vůle, aby deficit byl o něco menší, tak nic nemusí zabránit vyčerpání vládní rozpočtové rezervy, která by měla být větší, než se zatím předpokládá.
Děkuji i za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Miroslav Opálka, připraví se pan poslanec Richard Brabec.
Tomu říkám rozhazovačnost! Výsledek, který dneska je při sestavování rozpočtu, vychází z liberální teorie. Podařilo se omezit příjmy rozpočtu tak, že nestačí pokrýt výdaje. A pak jsme v té pasti, kde se snažíme řešit nějakých 20 %, co s tím uděláme, a nikdo není takový umělec, aby pokryl všechny potřeby. My jsme pro to, aby se ekonomika rozjela. Impulzy státu a bez peněz to nepůjde.
Slova se ujme pan poslanec Richard Brabec a připraví se pan poslanec Igor Nykl.
To jsou změny, prosím pěkně, na straně příjmů. Dámy a pánové, předkládaný rozpočet samozřejmě nepovažuji za nic jiného než za umění možného. Státní rozpočet je výsledkem spíše bilančně technických prací než sofistikované fiskální či makroekonomické úvahy. Rozpočet odráží stav ekonomiky, jejího mezinárodního kontextu. Odráží stav a situaci ve fiskální politice, nastavení sazeb daní, ale také schopnosti státu daně vybrat. A odráží také samozřejmě úroveň efektivnosti čerpání evropských peněz. Ale také, a možná především, odráží míru a úroveň realizace, či spíše odkladu realizace potřebných a zásadních reforem ve zdravotnictví, ve vědě a výzkumu, ve školství a samozřejmě v reformě státní správy. V tom bych každé vládě a jejímu ministru financí rád popřál z tohoto místa hodně úspěchů. To je na závěr moje vyznání k tomuto rozpočtu ještě jednou.
Žádám pana poslance Faltýnka, aby se ujal slova v rozpravě.
Jenomže my v takové komfortní situaci nejsme. My jsme stále po tom, co tady proběhla hluboká politická a hospodářská krize, ekonomika opět klesá, růst je nejistý. Došlo k tomu, že byly navýšeny příjmy toho rozpočtu - jednak tím, že byl zvýšen odhad růstu hrubého domácího produktu. Když to bylo uděláno, tak jsem měl pochybnosti o tom, jestli je to realistický odhad. Ponechám teď stranou celkový dopad opatření ČNB. A samozřejmě byl tam dán taky větší výnos z frekvence ČTÚ na čtvrtého operátora. Jedna z těch věcí, to negativní dědictví, které jsme tady dostali z minulosti, bylo to, že přílišný zájem byl věnován státnímu rozpočtu, a nikoliv veřejným rozpočtům jako celku. Protože Evropa a ratingové agentury nás nehodnotí podle státního rozpočtu, ale podle veřejných rozpočtů jako celku. A to vedlo k tomu, že státní rozpočet byl řešen na úkor některých jiných částí veřejných rozpočtů, především na úkor zdravotního pojištění a samozřejmě také na úkor některých transferů na kraje, protože kraje jsou velmi závislé na tom, co dostanou z centrálního rozpočtu. A bude to samozřejmě také signál o tom, že je tady nějaká nově vznikající vládní koalice, která převezme vládní zodpovědnost, a provizorium a krize skončí.
Děkuji panu poslanci Mládkovi. Slovo má paní kolegyně Věra Jourová a připraví se pan poslanec Jan Bartošek.
Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, myslím, že by mi stačila faktická poznámka, protože budu stručná. Myslím si, že nejsme ve standardní situaci. S takto vysokým datem jednat o státním rozpočtu je nestandardní datum, které nás samozřejmě vede k určitému postoji. My jsme tady byli osočeni z nemakání a z rezignace a já tvrdím, že naopak našimi hesly jsou odpovědnost a stabilita. A to i za cenu toho, že budeme schvalovat rozpočet, který není náš, který jsme nesestavovali a do jehož útrob opravdu nevidíme. Je zcela zřejmé, že my jako noví poslanci a nová reprezentace a určitá budoucí vláda, která vzejde z vyjednávání, bude mít do značné míry nevýhodu informační asymetrie. A tím nemyslím vládu Rusnokovu. A znova říkám: Není to rezignace. My jsme připraveni, pokud přijmeme vládní odpovědnost, se s těmito věcmi vypořádat. Ale bude to chtít čas. A to ne čas do poloviny ledna. Chtěla jsem především mluvit o tom, že budeme opět postaveni před volbu mezi dvěma zly. Pokud budeme chtít, ano, podívat se, snažit se podívat do hlubin rozpočtu tak, jak je navržen, tak budeme potřebovat čas, a tím se dostáváme nutně do rozpočtového provizoria. Osobně považuji stejně jako moji kolegové rozpočtové provizorium za velké zlo a za velmi špatné znamení nejenom pro českou veřejnost, ale i pro už zmíněnou Evropskou komisi. Dámy a pánové, chtěla bych mluvit o evropských fondech, ve kterých spolupracujeme úzce s evropskými strukturami a ve kterých se nám opravdu velmi nedaří. Pokud bude rozpočtové provizorium - a je otázka jak dlouho, jestli měsíc, dva měsíce, tři měsíce, to už by byla asi dost velká a zásadní chyba, protože samozřejmě, nebudu to rozvádět, bude začínat stavební sezóna, budeme potřebovat mít jistotu v penězích na investice. Ale pokud by tedy bylo rozpočtové provizorium, pak bereme jako členský stát Evropské komisi poslední jistotu, kterou jsme zatím přinášeli - že spořádaně kofinancujeme evropské fondy. Zatím jsme ve všech ostatních aspektech evropského financování přinášeli jenom zmatečné signály a velmi nedobrou zprávu o České republice jako o státu, který tuto agendu nezvládá.
Jako zaměstnanec skupiny Agrofert by prostě neměl být předsedou zemědělského výboru. A kdyby se našel v hnutí ANO někdo, kdo není zaměstnancem skupiny Agrofert, tak bych ho rád podpořil. Takhle jsem to udělat nemohl.
Děkuji za slovo.
Pan předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek.
Dobrý den, vážené kolegyně a kolegové. Já jenom rychlou reakci a repliku na pana bývalého ministra zemědělství Bendla.
To bylo vystoupení pana poslance Kalouska. Je s tím takto souhlas? Nejdříve budeme hlasovat o potvrzení paní předsedkyně petičního výboru paní poslankyně Zuzky Bebarové Rujbrové. Kdo souhlasí, abychom ji potvrdili ve funkci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Václava Votavu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Budeme pokračovat výborem kontrolním. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Vladimíra Koníčka, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Kdo souhlasí, abychom potvrdili pana poslance Martina Komárka ve funkci předsedy volebního výboru, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy výboru pana poslance Jaroslava Klašku, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. I tento návrh byl přijat a pan předseda Klaška potvrzen. Kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy potvrdili pana poslance Ivana Pilného, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Zahajuji hlasování. Tento návrh byl rovněž přijat. Výbor pro bezpečnost. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí, abychom potvrdili ve funkci předsedy pana poslance Romana Váňu, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl také přijat. Výbor pro sociální politiku. Hlasování číslo 37. Přihlášeno 185, pro 172, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Výbor pro zdravotnictví. Kdo je proti tomuto návrhu?
Tak holt ano, pojďme k tomu, dělejme ho teď, a posléze je možné se přece bavit o zásadnější změně.
Ale je třeba říci - a to tady zaznělo -, kdo tu situaci zavinil. Přece to byla jejich vláda, vláda Nečasova.